Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji mnohokrát za slovo, paní předsedající. Mám k němu dvě poznámky. Tak jenom chvilička historie: 15. 2. předložila vláda hnutí ANO a ČSSD, a já se tehdejší situaci nedivím, ve stavu legislativní nouze pandemický zákon, nikoliv novelu. A 18. 2., v den, kdy proběhla obě čtení, ve zkráceném stavu legislativní nouze načetli vládní poslanci zcela legitimně, Ivo Vondrák a Jan Hamáček, významné pozměňovací návrhy k pandemickému zákonu. A já si myslím, že to není typický stav. Nicméně, a teď to beru jako pochvalu do řad hnutí ANO a do řad ODS, v demokratických politických subjektech by to nemělo být obvyklé, ale není to řekněme nic nestandardního. A druhá věc. Děkuji mnohokrát za pozornost.
Také děkuji, pane poslanče.
Tak děkuji. Já děkuji za ty reakce. Jestli ta čísla neodpovídala, data neodpovídala, citace neodpovídaly, kontext neodpovídal? Já jsem to všechno dal do nějakého kontextu, do nějakých souvislostí, ještě jsem to strukturovaně rozdělil, aby to bylo úplně přehledné, a ta čísla jsem bral z veřejných zdrojů. Tam není jediná věc, která by nebyla pravdivá. To je jedna věc. Druhá věc. Znovu opakuji, ta situace je jiná. To je na kolegu Haase. Ta situace je jiná. Protože jak to budou vnímat ti lidé venku? a my budeme dělat to samé, nebo skoro to samé? To znamená, nedají se ty věci srovnávat. Já jsem nakonec za ten obsah rád, že jste to změkčili. Nikoliv že se to dopracovává v Poslanecké sněmovně. Nic víc, nic méně.
Nyní dávám slovo s přednostním právem panu ministrovi Válkovi a dále se s faktickou poznámkou připraví pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím pěkně, je to tak. Faktické poznámky byly v určitém pořadí, pak se přihlásil pan ministr Válek, čili je možno mu udělit přednostní právo a pak ostatní následují faktické poznámky. Může to tak být? Prosím, pane ministře, s přednostním právem.
Já to nechci už komplikovat. Na tom krizovém zákonu se pracovalo, dokonce se tady předkládal a tak dále. Bohužel v něm slůvko o pandemickém zákonu není. Já to nekritizuji, já jenom říkám, tato možnost je teď nepoužitelná, musí se na něm znovu začít pracovat. Neříkám, že je to něčí chyba, jen říkám, jaká je situace. Stejně tak pan ministr pracoval na změně zákona o ochraně veřejného zdraví, možná si vzpomenete, hlavní hygienička a tak dále. To znamená, to, co já jsem okamžitě začal dělat, začal jsem na tomto zákoně pracovat. A v tomto zákoně právě budou i věci týkající se pandemie. Tak ale ten zákon tady projde standardním procesem. Do té novely jsme zapracovali ještě některé pozměňovací návrhy, pak kolegové z našich pěti stran tam dopracovali ty dva pozměňovací návrhy a teď tady tato novela je. Ale já se čestně přiznávám, že jsem využil práce předchozího ministerstva, využil jsem toho, že prošla připomínkovým řízením předchozí vlády.
Dokázali jste to, že došlo k pozměňovací návrhům, které změnily novelu pandemického zákona v tom smyslu, jak jste si to přáli. Vy jste nechtěli, aby se dávala velká pravomoc do rukou Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra. To tam není. Nechtěli jste, aby nespecifikovaná osoba vám dávala informace o karanténě. To tam není. To se podařilo a já jsem ráda, že z těchto důvodů mohu pro pandemický zákon zvednout ruku.
Také děkuji, paní poslankyně.
Ostatně problematická už je samotná snaha o schválení zákona ve stavu legislativní nouze, ale to jsme tady již řešili. Z navržené novely také nevyplývá, že by pracovala s novou variantu covidu, kterou je omikron, ačkoliv v důvodové zprávě je tato varianta covidu uvedena, tak navrhovaná omezení jsou založena na mutacích, které se šířily a měly dopady na lidské zdraví daleko závažnější než právě zmiňovaný omikron. Demonstrují to ostatně čísla. Zatímco za posledních 20 dnů přibývá okolo 20 000 případů denně, tak vidíme, že počet hospitalizací se od počátku prosince paradoxně snižuje. Ještě více utahovat šrouby, respektive omezovat svobody lidí přidáním nových paragrafů, tak ve světle těchto čísel mně úplně smysl nedává. To, že omikron nepatří mezi závažné mutace, je neoddiskutovatelný fakt. Musíme se s ní zkrátka naučit žít. Jít cestou nové právní úpravy, která otevírá prostor pro další potenciální restrikce, jen podněcuje oprávněné obavy občanů. Novela budí strach nejen v zaměstnancích, ale i v živnostnících a zaměstnavatelích. Zákon měl platit bez časového omezení, v podstatě nestanovené časové období v původním návrhu novely umožňovala, ale to, pokud jsem zaznamenala, vyřešil pozměňovací návrh, který tady a na výboru byl načten zatím v obecné rozpravě. Co je vůbec zarážející, je fakt, že nově budou moci vydávat mimořádná opatření i ministerstva vnitra a obrany. To opět zaznělo v původním návrhu novely zákona. Opět to bylo upraveno rychle podaným pozměňovacím návrhem vládních poslanců. Takže já bych tady mohla jmenovat další argumenty proti, ale nebudu zdržovat a jenom se obrátím na vás všechny, abyste opravdu uvážili, jestli v tomto stavu a tímto způsobem je takhle závažnou novelu zákona opravdu nutné projednávat.
Také děkujeme, paní poslankyně. Nyní je přihlášena paní poslankyně Karla Maříková, má dvě přihlášky, tudíž poběží doba deseti minut. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Ona se zeptala, že vlastně nikde v tom pandemickém zákoně toto nenašla. Kde je kvalitativní opora v tom pandemickém zákoně k rozhodnutí správního soudu. Vy jste řekl, že vlastně i podpora očkování u neočkovaných, nebo třetí dávku, prostřednictvím na pana ministra, rozesílají pojišťovny. Já si pamatuji, že poslední dopis, který rozesílala VZP svým pojištěncům, byl na podzim, a bylo to na požadavek pana ministra Vojtěcha a na doporučení rady vlády.
Nyní paní předsedkyně Alena Schillerová, připraví se pan poslanec Patrik Nacher s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Pane ministře, prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste mluvil o tom, že nebyl připraven zákon o krizovém řízení. Takže je tam někde připraven. A podle mě se ztrácí poslední motivace k očkování. Nehodnotím vaši odpovědnost. Teď Nejvyšší správní soud zrušil tady tu další motivační složku, takže co bude motivací? Já se přihlásím ještě příště. Děkuji.
Já vám děkuji za respektování času, paní předsedkyně. S faktickou poznámkou pan poslanec Patrik Nacher.
Já to řeknu znovu. Nechtěli jste prodloužit nouzový stav, zatímco vaši hejtmani ano, a vzniklo z toho toto. To byl ten stav. A najednou z opozice je koalice a vy vlastně chcete použít ten samý mechanismus, tu samou cestu, a je legitimní, že já se na tuhle nekonzistentnost prostě ptám.
Tak vaše přednostní právo, pane ministře.
Co se týče toho krizového zákona, ano, to je naprosto pravda, ale já se domnívám, že vy mluvíte o novele krizového zákona, která neprošla Senátem, kde byla úprava pokut. Ano, ten zákon krizový je na ministerstvu novelizován, ta druhá novela, která se pak nedostala do Sněmovny, to je také pravda. Já jenom definuji situaci.
Já vám také děkuji.
Já, co jsem četl, co říkal před chvílí pan premiér Fiala, říkal, že ta situace je čerstvá a že ji budete ještě analyzovat a nějaká rozhodnutí uděláte. Vláda zde předkládá novelu ve zrychleném režimu legislativní nouze. Já sám za sebe si myslím, že k tomu není žádný věcný důvod.
Teď abych tomu dal správný pořádek. Pane ministře, hlásíte se s faktickou poznámkou? Tak v tom případě pan ministr a pak pan poslanec Ondřej Lochman s faktickou poznámkou.
Dámy a pánové, já jsem dalek hledat viníka čehokoliv kdekoliv. Kdyby ta novela byla připravena, já bych ji s chutí využil, s chutí, kdyby bylo prstem na ní hnuto, bych ji s chutí předložil této vládě. Nic se na té novele neudálo podle informací z obou resortů, že resort vnitra se nebyl schopen domluvit s resortem zdravotnictví. Já to nehodnotím, prostě něco tady probíhalo, byla tady těžká situace, byla spousta nemocných, tak mně nezbývá nic jiného než použít to, co ta vláda používala.
Děkuji, pane ministře, za dodržení času. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Zákon skončí na konci měsíce a my budeme zase znova stát ve vzduchu a čekat, až tady něco prohlasujeme v podobě, která bude lepší nebo horší. To je ten zásadní důvod, proč je potřeba, abychom tuto věc uzavřeli. My jsme se velmi snažili, abychom všechny ty sporné věci, které tam jsou, otázky výše pokut, otázky Ministerstva obrany a vnitra a tak dále, odstranili a bude to naprosto jasný návod, jak se bude dál v této zemi pokračovat.
Děkuji, pane poslanče za dodržení času. V tuto chvíli se nacházíme v rozpravě. Další přihlášený je pan poslanec Patrik Nacher. Poprosím ho, aby přišel k řečnickému pultu, a než tak učiní, dovolila bych si přečíst omluvy. Mám tady omluvu pana poslance Ferance, který se omlouvá ze zdravotních důvodů na dnešní jednání 2. února. Dále omluva pana ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, a to od 9 do 12 hodin z pracovních důvodů, omluva Rudolfa Salvetra, a to ze zdravotních důvodů, na dnešní schůzi. Dále zde máme omluvu, pan poslanec Michal Ratiborský, a to ve dnech 2. 2. až 4. 2. z důvodů pracovních, omluva Ivo Vondráka, a to dnešní den mezi 14.30 až do půlnoci z důvodů jednání ve volebním kraji. A pak tady mám omluvu paní poslankyně Moniky Oborné, a to dnešní den z důvodu návštěvy lékaře. A poslední, omluva pana poslance Hendrycha, a to od 9 hodin do konce jednacího dne. Důvod zde nevidím uveden. V tuto chvíli poprosím do rozpravy pana poslance Patrika Nachera.
No, ale já jsem si dal tu práci a srovnal jsem si čísla, která jsou z dneška, a čísla, která byla před rokem, když byl přijat ten původní pandemický zákon. Pane kolego, můžete si to klidně ověřit. Takže bych se chtěl zeptat, v čem je naplněn ten stav legislativní nouze? Já nezpochybňuji ten samotný bod, byť s ním nesouhlasím a nebudu pro něj hlasovat, pro pandemický zákon, ale proč se to nedá projednávat v klasickém řízení, tak jak jsme tady zvyklí, byť třeba se zkrácenými lhůtami? Podle mého názoru legislativní nouze naplněna není. Já jsem tady řekl jasná čísla a moc dobře si vzpomínám, že i tehdy s tím byl docela problém, s tou legislativní nouzí. Teď jsou ta čísla viditelně, ověřitelně, můžete si to ověřit, jsou mnohem lepší. To znamená, že počet těch pozitivních je násobně větší, počet tlaků na nemocnice je násobně menší. Děkuji za odpověď.
Také děkuji. Mám tady avizovány dvě faktické poznámky. Dobře. Takže pan ministr s faktickou poznámkou, protože já bych musela dát přednost faktickým a teprve pak přednostnímu právu.
To by bylo hloupé, tady toto zlehčovat. Ty země jsou v podstatě dvě, respektive dvě a půl. V Rakousku je povinné očkování. Čísla jim brutálně rostou. Jsou daleko horší než u nás a rostou velmi rychle. Neříkám, že to souvisí s povinným očkováním. Já nevím, jestli je tady nějaká strana, která by toto byla ochotna prosazovat. Rozumím tomu, že povinné očkování u dětí funguje. Tam to nařídila WHO. WHO jasně definovala, proč je to vhodné. U dospělých je situace jiná. Je velmi komplikovaná. Tím, že překonáme omikron, nejsme za vodou. Certifikáty dál platí po celém světě. Na podzim může být další vlna. Navíc si myslím, že vzhledem k tomu, že firmy pracují na selektivní vakcíně na omikron, a ta vakcína tady bude za pár možná měsíců, tak ta další dávka by možná byla výhodnější omikronem. To znamená, těch faktorů je celá řada. Novavax je vynikající vakcína, kde zatím firma tvrdí, že by to mělo být dvoudávkové schéma. Těch proměnných faktorů je celá řada. A teď to zlehčení, proto jsem si vzal přednostní právo, protože to bych do dvou minut nedal. Mě napadla, když jsem tak seděl, já jsem taky byl zastupitel, byl jsem zastupitel v Líšni. Velmi správně. Me sme me u nás v Líšni. Už to nikdy takhle líšeňsky tady neřeknu. A z nějakého nepochopitelného důvodu online zastupitelstva byla v Líšni. A tento problém nenastal. Já se všem za to omlouvám. To by možná nebylo nezajímavé zkusit zjistit, v čem se to liší.
Děkuji, pane ministře, za vaše vystoupení.
Rozdíl mezi vědeckou radou a zastupitelstvem je takový, že podle mého názoru zastupitelstvo má opozici a koalici. Nebyla jsem nikdy členkou vědecké rady. A určitě si k tomu sedneme. Ale moc si toho vážím, že jste se i do tohoto pustil.
Můžu dát panu ministrovi slovo, pane poslanče? Děkuji, pane poslanče. A nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan ministr Válek.
To je to nejmenší. Já se obecně domnívám, že se bude muset Evropská unie domluvit, jak dál s očkováním proti covidu. Ale toto není téma, které bychom teď tady měli řešit. A odpovím. A tady je potřeba extrémně poděkovat panu senátoru Krausovi, panu kolegovi Krausovi. Posíláme cílený dopis jak tomu lékaři, tak tomu pacientovi. A chceme to využít i k cílenému informování o očkování, kde bude očkovací centrum, kam můžou jít, jaké jsou dostupné vakcíny. Takže i tuto cestu teď volíme. To je první krok. A to jsou ty tři odpovědi. Já nikdy nic jinšího nebudu navrhovat. Ale v okolních zemích, tak jak jsem to četl, platí poměrně přísná pravidla. A já bych byl velmi nerad, aby se stalo, že někdo nebude moct kvůli tomu, že nebude mít neplatný certifikát, jet například na dovolenou do Chorvatska.
Z předcházejících zmatečných a protiústavních opatření předchozí vlády bohužel víme, že lidská práva nás všech tu neomezovali jen ministři, ale také skupina anonymních úředníků, kteří psali nelogická nezákonná opatření, a ministři je podepisovali. Vládní novela rozšíří výčet mimořádných opatření, která lze podle pandemického zákona za nepříznivé epidemické situace přijmout. Omezení bude možné také u všech činností, při kterých je člověk v přímém kontaktu s někým dalším, na základě vašeho vládního návrhu. Novela doplňuje rovněž pravomoc regulovat provoz všech typů sportovišť, škol, dětských skupin i zařízení pro mimoškolní vzdělávání dětí. Opatření se budou moci vztahovat i na hudební, taneční a podobné kluby, diskotéky, herny, kasina, muzea, galerie, hrady, zámky, veřejné knihovny, planetária, zoologické a botanické zahrady. V novele, kterou předkládá vláda Petra Fialy, jsou zahrnuty i kulturní akce, omezování kulturních akcí, festivalů, slavností, trhů, veletrhů, zotavovacích akcí pro děti či příměstské tábory. Lidem, kterým vyšel výsledek antigenního testu jako pozitivní, budou moci nakázat na základě vašeho zákona, aby se zdržovali odděleně od ostatních. Toto všechno děláte pouhým zákonem. Cestující ze zahraničí by pak mohli mít povinnost vyplnit příjezdový formulář. V návaznosti na rozšíření výčtu mimořádných opatření dojde k úpravě přestupků tak, aby každé mimořádné opatření bylo vymahatelné. Ne zdražování energií a potravin, ne, ne, ne, pandemický zákon a ještě více omezit a přitvrdit a přitáhnout šrouby občanům v jejich svobodách a právech, zatímco mnoho jiných zemí naopak už se vrací k normálnímu životu. I nyní hygienici rozhodnutí o izolaci či karanténě sdělují často po telefonu, v současnosti se ale podle soudů jedná o nezákonný postup. Je normální, že vám v sobotu ráno zavolá třeba nějaký anonym a řekne, že máte týden domácí vězení? Bez jakéhokoliv papíru a možnost se odvolat, možnosti protestovat? Paradoxní na tom je, že podle tohoto vámi navrhovaného zákona tam mohli být umístěni, nejen když ohrožovali druhé... pardon, podle toho německého zákona tam mohli být umisťováni nejen lidé, kteří ohrožovali druhé, ale také i ve vlastním zájmu. Každá diktatura se přece tváří, stejně jako tato vláda, že to, co dělá, je nutné pro naši vlastní ochranu a pro náš nejlepší zájem. Víme všichni, proč ten zákon vznikl, ale připomenu to. Přesto jako prioritu tlačíte pandemický zákon a korespondenční hlasování. Žádný zákon na vyřešení zdražování lidí. Ne, to vás nezajímá. A tou kličkou je pandemický zákon.